Dále tisk projednával petiční výbor, výbor pro zdravotnictví, hospodářský výbor, volební výbor, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, máte slovo. Výbor pro zdravotnictví - pan poslanec Běhounek. Ano, pan poslanec Běhounek nás seznámí s projednáním ve výboru.
Děkuji za slovo. Omlouvám se. Čili petiční výbor přijal návrh schválit sněmovní tisk 139 beze změn.
Se stanoviskem hospodářského výboru by nás měl seznámit pan poslanec Jiří Bláha, kterého tady nevidím.
Takže znovu dobrý den. Já bych chtěl jako zpravodaj volebního výboru se vyjádřit. My jsme to na volebním výboru diskutovali.
Děkuji, pane zpravodaji. A za hospodářský výbor by nás se stanoviskem seznámil pan poslanec Luzar, který je členem hospodářského výboru, pokud nikdo nenamítá, že zde není přítomen zpravodaj. A výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - jeho zpravodajem je pan poslanec Martin Kupka, který tu také není. Já konstatuji, že výbor doporučil Poslanecké sněmovně tisk 139 projednat a schválit v předloženém znění a zmocnil zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Pokud není námitka proti tomuto mému postupu a tomu, že jsem vás já seznámil s usnesením výboru, tak bych si dovolil pokračovat v projednávání tohoto bodu. Žádnou námitku nevidím, takže můžeme postupovat dál. Po něm vystoupí pan poslanec Rais.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla jsem vás informovat o tom, že Piráti v pátek uspořádali kulatý stůl právě k novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, a to s ohledem na zakotvení vzdělávání v oblasti tradiční čínské medicíny. Pro nás toto téma bylo srozumitelné, ale chtěli jsme si ještě jednou vyslechnout všechny názory. Pozvali jsme tam zástupce Ministerstva zdravotnictví, Komory tradiční čínské medicíny, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, odborníky na lékařské právo a odbornou veřejnost. Ten kulatý stůl trval asi dvě hodiny. To je můj návrh.
Myslím, že všichni víme, o čem budete hlasovat... Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Bezesporu existuje něco, co se jmenuje ať už tradiční čínská medicína, nebo čínská medicína, protože i na Wikipedii, a nebudu se bavit o odborné literatuře, najdete rozdíl mezi těmi dvěma termíny. Nicméně já bych pro účel budoucího zákona o nelékařských povoláních velmi ocenil, aby bylo jasně definováno, čemu my v České republice říkáme tradiční čínská medicína. A obecně bychom měli definovat, čemu říkáme léčitel, protože my používáme termíny a terminologii a úplně nevím, jestli se shodneme na tom, co ty termíny znamenají. To považuji za hlavní kámen úrazu toho problému. Znají anglickou terminologii, studují z anglických učebnic a státní zkoušky dělají v anglickém jazyce. Nedělají je v češtině, ale dělají je v anglickém jazyce. Nikdo je nikdy celých šest let nezkouší odborné předměty v češtině, zkouší je v angličtině. Z mého pohledu zásadní problém, a velmi podobná situace je v Maďarsku. A teď se podívejme na aprobační zkoušku. Student, pokud studuje v některé zemi mimo Evropskou unii, nebo lisabonský prostor, ono zase je potřeba to přesněji specifikovat a definovat, tak musí mít nostrifikaci, což je v podstatě proces, který realizují lékařské fakulty. A pokud získá ten student nostrifikaci, tak ta lékařská fakulta říká: Tento student absolvoval lékařskou fakultu, která má všechny parametry srovnatelné s lékařskými fakultami v České republice. Nestudovali v českém jazyce. A teď tento student má dělat aprobační zkoušku. Vy všichni, co jste studovali na vysokých školách, víte, že terminologie v jednotlivých jazycích je rozdílná. Byť třeba umíme dobře italsky nebo německy, španělsky, odbornou medicínskou terminologii v tomto jazyce neznáme. Znali bychom ji tehdy, kdybychom si opravdu nastudovali učebnice v tomto jazyce.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nakonec téměř všemi výbory ty návrhy prošly, přestože se jedná o novelu asi 38 návrhů zákonů, celkem bez problémů. Jediné, kde se to začalo opravdu komplikovat, je zdravotní výbor. Pak řešil některé technické změny. K tomuto návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Takže se přihlásím k těmto dvěma svým pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Než přistoupíme k podrobné rozpravě, tak vás seznámím s omluvou. Jako první je přihlášen pan poslanec Farhan. Po něm pan poslanec Profant.
Stručně jsem ho již okomentoval v obecné rozpravě a podrobné odůvodnění je vloženo v systému.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Profant, po něm pan poslanec Rais.
To se týká zákona o svobodném přístupu k informacím, jak jsem již představoval. Snažím se, aby do nich bylo zasaženo co nejméně. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý večer. Já bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 1302, který je uložen v informačním systému. Týká se matriky studentů, o které jsem hovořil předtím. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Vyzula, po něm paní poslankyně Valachová.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji.
Jedná se o změnu zákona o Ústavním soudu. A jedná se o to, zrušit tu část zákona, která ukládá Ústavnímu soudu povinnost žádat o vyjádření Úřad pro ochranu osobních údajů. Řízení o zrušení zákona a jiných právních předpisů před Ústavním soudem má však zcela jinou povahu. Neřeší každodenní v uvozovkách porušování právních předpisů, ale soulad právních předpisů s ústavním pořádkem. Tam se jedná o to, aby i na státní zastupitelství, které má při řadě svých úkonů obdobné postavení jako soudy, kterým zákon svěřuje obdobnou výjimku, tak aby také státní zastupitelství mohlo požívat výjimky, která se tady týká toho, že řízení trestní, přípravné a neveřejné by bylo touto výjimkou postiženo. Pokud je obdobná právní úprava stanovena před soudy, tak tedy mám za to, že také státní zastupitelství by ji mohlo využít.
Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Kaňkovského, který je také řádně písemně přihlášen do obecné rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce postoj klubu KDU-ČSL k této senátní novele. My podporujeme dnes předloženou senátní novelu a budeme ji podporovat potom i v závěrečném čtení. Děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji a prosím paní poslankyni Levovou, která se přihlásila k faktické poznámce.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já poděkoval paní senátorce za to, že sem tento návrh zákona přinesla. Dovolte, abych poděkoval všem, kteří hlasovali proti tomu, aby se tato problematika odložila, aby se přerušila. Víte, ono je to velmi složité. Tak to otevřeli a vytáhli to prostě ze šuplíku jako způsob léčby, který neměl nic společného s medicínou. Nemá ji do dneška. A mohu vás ujistit, že podle své zkušenosti vím, že je to neuzdraví. Proto je potřeba, abychom tento zákon velmi rychle dokončili a to, co je léčitelství, potom definovali zvlášť. To je problematika velmi složitá a zcela zaručeně bude vyžadovat dlouhou a dlouhou diskusi, co se do léčitelství pustí, jaké budou podmínky pro léčitelství, jakou budeme vyžadovat kvalifikaci. Já to tady říkám od tohoto pultu hlavně proto, abychom ten zákon rychle dokončili, protože každý den může někomu způsobit zdravotní problém.
Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem paní navrhovatelku senátorku Dernerovou a poté s přednostním právem pan ministr.
Nebyl to původně vládní návrh, ve kterém by ta tradiční čínská medicína byla. Byl to poslanecký návrh. Z mého pohledu jako lékařky je to nonsens. Tradiční čínská medicína v podstatě není na vědeckých základech. Mnohokrát vám děkuji. A samozřejmě že potom v Senátu budu podporovat i ty návrhy, které přijdou i s tímto původním.
Také děkuji.
Děkuji za pozornost.
Ano, děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych se zde zmínil o svém pozměňovacím návrhu pod číslem 1298, který se týká zákona o ochraně osobních údajů, a to ve smyslu zdravotnických informací. Pacienti totiž mají právo na to, aby se dostali ke svým údajům i ze zdravotnické dokumentace. Ty v současné době mohou získat poměrně složitým způsobem, kdy požádají poskytovatele zdravotní služby, nemocnici nebo svého lékaře, a ten v podstatě administrativní prací musí potom zkopírovat dokumentaci v takovém rozsahu, jaký pacient požaduje. To je vše, děkuji vám.
Rodná čísla doposud, pokud nejsou nahrazena nějakým jiným identifikátorem, a hovoříme o tom už mnoho let, že by se měl změnit, doposud slouží jako stále jednoznačná identifikace občana a v mnoha sférách podnikání se s tím počítá. Děkuji za pozornost.
Základní podstatnou funkcionality AML SMS je, že zpráva je automaticky vytvářena operačním systémem a odesílána koncovým zařízením a obsahuje informace o poloze volajícího a důležité informace pro zpracování polohy volajícího. Umožňuje záchranným složkám vyslat potřebnou pomoc na zcela konkrétní místo, a tím zkrátit podstatně čas pro poskytnutí pomoci. Řada osob není při tísňovém volání schopna určit svoji polohu, což je ve většině případů i poloha mimořádné události, například dopravní nehoda na dálnici.
Kdo je proti? Třetí návrh podal pan poslanec Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS.
Děkuji. Dobré odpoledne všem.
Tento návrh tady už prošel prvním čtením s vaším pozitivním souhlasem a byl projednán i zdravotním výborem parlamentu. Je to jednoduchý návrh zákona, týká se vlastně toho, aby tradiční čínská medicína, která byla omylem vřazena do zdravotního zákona, vlastně tento zákon opustila a aby se stala součástí připravovaného zákona o léčitelích. Říkáme, že to není medicína v pravém slova smyslu, a proto by měla být mimo zákon zdravotnický. V prvém čtení jsem vás seznámila podrobně s tímto návrhem, takže myslím, že by to stačilo.
Dobře. Prosím paní poslankyni Pastuchovou.
Ráda bych zmínila, že jsem k diskutovanému senátnímu návrhu novely o nelékařských zdravotnických povoláních připravila tento pozměňovací návrh, který upravuje podmínky vzdělávání u několika konkrétních profesí. Děkuji. Všeobecné zdravotní sestry již takovou odbornou způsobilost mají, není tedy třeba, aby tento kurz absolvovaly.
S ohledem na parlamentní prázdniny a avizované podání několika dílčích pozměňovacích návrhů bylo schváleno usnesení, kterým bylo projednávání daného bodu přerušeno. S návrhem vyjádřila souhlas Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Svaz zdravotních pojišťoven, Pacientská rada a Koalice pro zdraví. Všechny tyto subjekty apelují na maximální udržení současné podoby návrhu, která vystihuje všestranný kompromis.
Já také děkuji. Jako první je do ní přihlášen pan poslanec Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, pane poslanče.
Byla diskutována řada okruhů, řada dotazů jak ze strany poslanců, tak ze strany odborné veřejnosti. Musím říci, že Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo vlastně souhrn odpovědí na námi položené dotazy. Je potřeba říci, že ten časový tlak není legislativnímu procesu ku prospěchu a reálně hrozí, že nebyla odhalena všechna úskalí a otázky kolem cenotvorby úhradových a regulačních opatření a že ne všechny byly úplně do detailů vydiskutovány a vypořádány. Konkrétně mám na mysli fakt, že byla zvolena legislativní varianta, při které kategorizační strom a podmínky úhrady jsou navrženy přímo do těla zákona. Tento krok je v rámci legislativních pravidel ojedinělý a má svá jednoznačná rizika. A těch otázek jistě zůstává více. Jak jsme zde avizovali v prvním čtení, připravili jsme několik pozměňovacích návrhů k tomuto sněmovnímu tisku. Konkrétně se tento pozměňovací návrh předmětně netýkal problematiky zdravotnických prostředků, ale řeší jeden problém z minulosti. V podstatě sporným bodem se ukázala účinnost této navržené změny.
Například: Údaje potřebné k posuzování zdravotního stavu a k činnostem odstavců 1 až 9 se vedou v informačním systému o posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend. - Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend. Položil jsem paní ministryni několik konkrétních dotazů. Které systémy a které subsystémy padají do tohoto jednotného systému? Kdy proběhla nějaká soutěž na tohoto dodavatele? Kdo je dodavatelem tohoto systému? Ptal jsem se, proč to neřešili ve vládním návrhu zákona a proč to řeší až poslaneckým návrhem. Paní ministryni Marksové dám klid, ta už tady není, takže tu citovat nebudu. Ocituji pana poslance Běhounka a pak si sami můžeme posoudit, kdo měl v té rozpravě pravdu a na čí slova došlo. K tomu se přiznávám i po letech, že jsem tady na chvilku nebyl. Ale teď cituji, pan poslanec Běhounek: "Já samozřejmě chci říct, že v tom pozměňovacím návrhu nejsou vůbec technická řešení. Tam nejsou záležitosti, které budeme naplňovat, tam je prostor, který otevíráme zákonem." Prostor, který otevíráme zákonem. A teď si pan poslanec Běhounek stěžuje. A teď cituji přesně. Jsem asi natvrdlý doktor, protože na jedné straně říkáme, že je třeba udělat elektronizaci, ale nemůžeme a nemáme zákon. A když chceme udělat zákonnou normu, abychom tedy podle ní mohli postupovat, tak je to zase špatně. Tak tedy rezignujme na všechno." To bylo o té eNeschopence. Tři vládní kluby z té doby a tři vládní kluby z dneška. Tak já bych očekával od paní ministryně, že by řekla: My sociální demokraté jsme to zpackali. Že tady řekne, ona řekne: To prošlo poslaneckým návrhem. To je třeba doplnit k tomu, když hledáme viníky. Ale už máme jiné nápady! Nejsou schopni připravit reálný zákon, reálný, v reálném termínu, to, co si sami vymysleli, nejsou ani schopni zrealizovat. Opustí to a přijdou s novým nápadem! Já nevím, jestli už běží tendr na dodavatele. Při průměrné délce tendru na velký IT systém se obávám, že pokud už neběží, tak není reálné to vůbec vysoutěžit. Nevím, jestli vůbec existuje nějaké už kompetentní zadání. Pokud ano, rád dostanu tu informaci, kolik se přihlásilo firem, jak ta zakázka probíhala a kde skončila, když to zatím nemáme. Já samozřejmě podporuji tento návrh zákona, protože hlasovat proti tomu vlastně nemá smysl. Ministerstvo to nezvládlo, není to a nebude to. Jinak bude úplný chaos ve veřejné správě. Já jsem vám jasně ukázal kdo. Situace je vážná. Mohli bychom způsobit chaos.
Co nás k tomu vedlo? Ministerstvo vyslovilo při našem prvním pozměňovacím návrhu zásadní nesouhlas se snížením pokut pro obce třetího typu. Co se ovšem dělo při projednávání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Toto považujeme za rozumné.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
Děkuji. Když se podívám na ten text, tak toto je to jádro. Toto je taky jeden z důvodů, proč ten pozměňovací návrh zde dávám. Tento velmi obdobný pozměňovací návrh se širší oblastí záběru dala kolegyně Válková, takže tím pádem se k němu nebudu přihlašovat. K sněmovnímu tisku 139 pak mám další dva pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dále jsem zaregistroval některá podezření, která hovoří o tom, že by se naopak měly některé informace českými politiky a úředníky nesmyslně utajovat. Tento prakticky až skoro přílepek by měl být údajně podle úvah Ministerstva vnitra tak široký, že si bude moci pod ním možno představit cokoliv. Jenže na takovouto ochranu již stávající česká legislativa přece pamatuje. A takováto rádoby ochranářská zcela kontraproduktivní ministerská úvaha by potom ostře kontrastovala s tím, že zde existuje silný veřejný zájem, aby se naopak zveřejňovalo pokud možno co nejvíce informací o každém našem sporu s Evropskou unií. Vážený pane ministře, ptám se vás, skutečně se v tomto zákoně něco podobného, co jsem nyní naznačil a co některá média skutečně potvrzují, a to ať explicitně uvedené, či v nějaké více či méně skryté formě, nalézá nebo existuje? V obou případech se tak vyviňuje z vlastní odpovědnosti.
Další dva pozměňovací návrhy si dovoluji načíst dnes ve druhém čtení. Proto vás potom poprosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu na té kompromisní úrovni.